Já vám řeknu ještě jeden případ, který nás tady trápil před lety. A víte, co se stalo? Nebyli zákazníci, nebyli i ty lehké děvy.
Takže přeruším schůzi do 14.30 a první s faktickou poznámkou bude kolega Zlatuška.
Myslím si, že na výboru tentokrát budeme mít velký oříšek, jak to vyřešit. Dovolím si ale učinit už teď jeden návrh, aby kromě sociálního výboru to bylo přikázáno i rozpočtovému výboru. Protože to opravdu bude velký problém.
Omlouvám se, pane poslanče, váš čas.
To je všechno, jenom ten rozpočtový výbor zaznamenat.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Hovorka.
Já se shoduji s tím, co řekl pan poslanec Stanjura. Vystihl přesně ta rizika pro poskytovatele sociálních služeb. Chtěl bych říct, že uživatelé sociálních služeb potřebují kvalitní služby, ale zase poskytovatelé potřebují stabilitu. Je tady obava, že dojde k zvýhodňování krajských organizací na úkor těch ostatních. To je naprosto špatně podle mě, když tak by to mělo být někde ve vyhlášce. A také poskytovatelé upozorňují na to, že každý kraj je jiný. Toto administrativní stanovení je velmi špatné. Rovněž pokládám za nešťastné, že bude kompetence rady kraje rozhodovat o tom, kolik kdo dostane těch dotací. Mělo by to být v kompetenci zastupitelstva. A chci také říct, že nejsou dosud stanovena jasná kritéria, parametry, nejsou žádné normativy. Protože pokud pustíme tento zákon tak, jak je, tak budeme tady mít 14 dotačních řízení a v některých krajích bohužel může dojít k tomu, že někteří poskytovatelé nedosáhnou na peníze. Unie zaměstnavatelských svazů k tomu dala stanovisko už v dubnu letošního roku. Požadovali zavedení alespoň rámcových postupů na centrální úrovni, zavedení a používání exaktních postupů a kritérií v každém kraji, které by umožnily zpětné ověření a kalkulaci obdržené výše státní dotace. Proti současnému, dosavadnímu systému zavést opatření, která by zaručovala transparentnost dotačního řízení. Umožnit zástupcům sociálních partnerů účast na regionálním dotačním řízení. Z toho všeho, co tady bylo řečeno i předřečníky, se rovněž přimlouvám za to, aby tyto věci byly dopracovány a aby byla účinnost tohoto zákona odsunuta minimálně o jeden rok.
Není tomu tak. Máte slovo.
Já se všem omlouvám, ale víte co? Já vám něco povím. Tady se kupu let, a řada z vás tady seděla, nedokázaly sociální služby naplnit finančními prostředky. Každý rok jste se tady hádali, kolik set milionů je potřeba na to přidat.
Táži se pana ministra, případně paní zpravodajky, zda si chcete vzít závěrečná slova. Budeme postupovat dál a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak, v tom případě přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Přítomných poslanců je 144, pro tento návrh je 133, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Končím hlasování číslo 42. Přítomných poslanců 144, pro návrh 132, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a dále rozpočtovému výboru.
A hlavně na pohonné hmoty, protože tam jsme přišli o nejvíce peněz. Takže naše strategie je jasná - žádné daně se nebudou zvyšovat. Nepotřebujeme to. To je zásadní. A naši občané jsou teď na dovolené v Chorvatsku. Mně píšou, jak to tam funguje. Takže v tom je problém. A já vůbec nevidím důvod, proč bychom nějaké daně měli navyšovat. Prosím vás, my jsme udělali jenom kosmetickou úpravu. Postupně to chceme řešit. Ale znovu opakuji, náš problém je, že nevybíráme ty daně. Ano, JIM je super, my bychom to určitě chtěli. Protože je to politická záležitost.
Obracejte se na mé kolegy mým prostřednictvím.
Prostřednictvím paní předsedající se obracím. To je ta politika, to jsou ty politické věci. No, řekněte to natvrdo. Znamenalo by to propustit tři tisíce státních zaměstnanců. Proto jste to neudělali. Takže je to jednoduché. A vy to dobře víte, proč to nebylo. Ano, nápad je to skvělý. Budeme jednat, možná s našimi koaličními partnery. To je asi všechno.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi tři poznámky. Záměr je to pěkný. A tady si myslím, že naše republika ve srovnání s vyspělým světem stojí někde jinde a měla by se přiblížit. A ta třetí poznámku, kterou mám, to je problém. Z čeho to budeme platit, když budeme mít jenom vyrovnaný rozpočet? Takže tady si myslím, že budeme muset přece jenom s těmi daněmi něco dělat. A je škoda, že už nesplácíme dnes.
Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
K tomu zadlužení, prosím vás.
Prosím, pane poslanče.
Já jsem rád, že jdeme pozitivním směrem, že se snižuje zadluženost, že neroste tak dluh, jak rostl v minulosti, že poměr k HDP je jiný. Ale ten minulý dluh někdo bude muset zaplatit. Tak chceme těm budoucím generacím tady tuto zátěž nechat, anebo se s ní chceme také vyrovnávat? Já rozumím tomu, že banky si libují.
Děkuji. A nyní mám dvě faktické - pana poslance Fiedlera a pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ale přece jenom se domnívám, že tahle debata, která se tady rozvinula, trošku sklouzává spíše do debaty o státním rozpočtu než o původním předmětu, což je novela zákona o daních z příjmů.
Současně ovšem se jejich jmenování řídí zákonem o státní službě. Jaký bude výsledek? Jde se ke správnímu soudu, který bude daného úředníka jmenovat, protože zákon o státní službě říká, že má nárok? Nebo bude někdo předkládat druhé jméno ze seznamu? Jak tento problém bude vyřešen? A nedokážu si představit, kdo jim tohle to podstrčil. Zaniká asi 35 správ chráněných krajinných oblastí. Nikdo neříká, co s nimi bude dál. A já nevím kam a já nevím proč a co se s tím děje. Pánové, vy to víte? Zákon o státní službě pěkně říká, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zůstává mimo působnost zákona o státní službě. Tento zákon říká, že předseda rady je orgánem podle zákona o státní službě, který je jmenován touto radou, a vypadá to, jako by měl mít kompetenci vůči svému úřadu. Kam to směřujeme? Aniž by o tom bylo jediné slovo kdekoliv v textu důvodové zprávy! Kdo to vymyslel? Kdo potřebuje zasahovat do médií? Já nevím. Jsou to předkladatelé, je to někdo jiný na úrovni vlády?
Já navážu na pana poslance Bendu a v podstatě mě překvapil svým optimismem.
Děkuji. Máte slovo.
Já musím lehce zareagovat na kolegu předřečníka Marka Bendu. Samozřejmě dneska v té 114 není to, že by se zřizovaly správy CHKO, ta 114 hovoří pouze o sídlech a tam je ta nedostatečnost. A ta novela má právě za účel, aby se to narovnalo. Dneska vlastně zřizovatelem správ je právě Agentura ochrany přírody a krajiny a tato novela pouze ten stav narovnává.
Chci se zeptat - faktická poznámka?
Panu kolegovi Zemkovi, kterého si velmi vážím. Já jsem říkal, že o tom věcně nic nevím. A v celé Sněmovně to ví jenom Václav Zemek. To přece není možné, tímto způsobem tvořit zákony!
V tento moment neeviduji nikoho, kdo je přihlášen do obecné rozpravy. Tak máte slovo, pane poslanče.
Můj kolega Marek Benda tady položil pár - a máme jich mnohem víc - konkrétních dotazů a byli bychom rádi, kdyby někdo odpověděl.

Spolupráce hodnoticí komise, plánovačů, kontrolních skupin, registrátorů a inspektorů je jedinou zárukou toho, že v krajích nebudou služby posuzovány z hlediska výkaznictví o kvantitativních údajích, ale z hlediska kvality poskytovaných služeb.

Ne všechny vzorce jsou totiž v souladu s údaji uváděnými v loňském formuláři žádostí o dotaci.

Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Chalánková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Už bylo řečeno mnohé a řekla bych i velmi podrobně a konkrétně, takže se snažím spíše doplnit, protože s mnohými z předřečníků musím velmi souhlasit. Proč, vysvětlím později. Jednak jste slyšeli něco o převodu kompetencí k výkonu inspekce. Já tam chci jenom upozornit, že kraje přece jen budou za poskytovateli služeb chodit na kontroly, ale nikoliv kvality sociálních služeb, ale využití dotace. To úskalí tkví v tom, že kraje jsou zároveň poskytovateli sociálních služeb a jsou také zřizovateli příspěvkových organizací. Tak na to jen upozorňuji. Zde je jasný střet zájmů. Takže jedná se o čistě úřední postup, který nám byl předložen na výboru. To byl ten moment, kdy jsem si řekla, že takto určitě ne. A zde se zastavme a bavme se o systémové změně financování. Ta měla nastat. Jak byly financovány sociální služby dříve? Do roku 2006 jsme měli financování sociálních služeb třemi směry: Peníze šly ze státního rozpočtu jednak obcím na organizace, které zřizovaly obce, a zde byla dotace na lůžko vypočítaná a pravidelně valorizovaná podle potřeby po roky. Dále to byla účelově vázaná dotace na poskytování sociálních služeb neziskovými organizacemi, která šla prostřednictvím krajů. Se znalostí věcí a terénů tyto kraje potom rozdělovaly konkrétním sociálním službám. Nenastal s tím žádný problém, zejména z toho důvodu, že kraje dokázaly tyto dotace poslat těmto neziskovým organizacím již do poloviny února daného roku. Navíc na tyto mandatorní výdaje jsou poskytovány dotace na výkon sociálních služeb.
Byla tady řečena řada faktů nebo názorů a já s nimi nebudu polemizovat, přestože ty, s kterými nesouhlasím, musím alespoň zmínit. Poplatky regulují. Druhým faktem je, že pro zdravotnická zařízení je to velmi potřebný příjem a pro celý systém rovněž. Poplatky jsou stavně konformní, i když v Ústavě je to, co jsme slyšeli, že každý má nárok na bezplatnou zdravotní péči - v mezích, které stanoví zákon, tady ovšem nezaznělo. Obecně platí, že zdravotnictví je zkoušený resort, že ve zdravotnictví je tendence výrazně expandovat náklady, nové technologie a potřebné finanční zdroje, a cesta navyšování vnitřní efektivity systému se bez použití dalších finančních zdrojů hledá velmi těžko. Obecně se ví, že systém všeobecného zdravotního pojištění a nárokových úhrad vede v celém světě, v každém z takovýchto systémů, vede k extrémní nadprodukci výkonů a regulace jsou nutné ve veřejném zájmu udržitelnosti. A je známo," dále cituji, "že někteří pojištěnci se také mohou snažit spotřebovat nadměrný rozsah péče." Dále náš levicový autor říká, že "z hlediska ekonomiky zdravotnictví je důležité hledat způsoby, jakými lze zainteresovat pacienty, poskytovatele i plátce zdravotních služeb ve vztahu k jejich chování s ohledem na snížení vzniku morálního rizika. Tedy jak říká levicový teoretik, na straně lékařů jsou tlaky z nejrůznějších důvodů vysoké.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Igor Nykl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Bohužel v českém zdravotnictví to nemusí být tak optimální, jak by se mohlo zdát. Ale samozřejmě elektronizace je cesta budoucnosti.
Děkuji panu poslanci Nyklovi.
Děkuji.
Děkuji. Prosím pana poslance Volčíka. Ještě někdo v rozpravě? Pokud ne, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan ministr? Prosím pana ministra Němečka, aby se ujal svého závěrečného slova.
Čili ne vždycky všechna ta pozitiva se naplní. Vybavují se mi tady v této souvislosti slova bývalého ruského premiéra Černomyrdina, který říkal: "Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky." Jsem přesvědčen, že v rámci projednávání tohoto návrhu ve výboru dojdeme k nějakému konsensuálnímu stanovisku.
Jenom mě, prosím, kontrolujte, pane zpravodaji. V rozpravě nepadl jiný návrh než na zkrácení lhůty k projednání o deset dnů. Ještě jednou zkusím ukončit hlasování. Prosím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty o 10 dnů, tedy na 50 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta byla zkrácena na 50 dní. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Požádal bych pana poslance Bohuslava Svobodu, který je zpravodajem pro první čtení, ale kterého nevidím. Poprosil bych výbor pro zdravotnictví, aby se dohodl na novém zpravodaji, abychom ho mohli odhlasovat ještě předtím, než bude úvodní slovo. Může někdo z výboru pro zdravotnictví? Kdo je proti? Děkuji vám. Máme tedy nového zpravodaje.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl předkládaný návrh zákona novelizující zákon o veřejném zdravotním pojištění. Regulační poplatky ve zdravotnictví představují nespravedlivou sociální zátěž občanů, kteří se již tak často nacházejí v nepříznivé životní situaci a tím vytvářejí překážky v přístupu ke zdravotní péči.
Já si to pamatuji, já jsem pro něj hlasoval. Je poměrně pikantní, že ti, kteří ho zabili v Senátu, ho dnes připomínkují a teď se budou tvářit, že přicházejí s něčím novým.
Táži se, zda má ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko, zvedne ruku.